Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chápu, že to není úplně jednoduchá věc. Dočkáme se třeba letos nějakého návrhu?
Paní poslankyně Aulická Jírovcová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. Připraví se pan poslanec Bauer. Děkuji.
Samozřejmě tato analýza provedena je.
Děkuji, pane ministře. Bude doplňující otázka?
Hned na počátku tohoto případu oslovila samospráva Křižanova všechny kompetentní orgány včetně České inspekce životního prostředí, ale také orgány ochrany veřejného zdraví včetně Ministerstva zdravotnictví. Tyto orgány však od počátku zdůrazňovaly, že pro podobné situace nemají zákonný či podzákonný předpis, který by je opravňoval ke konkrétním opatřením. Nakonec alespoň Česká inspekce životního prostředí ke konkrétním krokům přistoupila a výsledkem je dotace z operačního programu Životní prostředí pro zpracování analýzy rizik, která by následně měla pomoci získat Křižanovu finanční prostředky na sanační práce. Jen podotýkám, že odhad na sanační práce činí několik desítek milionů korun. Pokud se týká orgánu ochrany veřejného zdraví, a je mi líto, že to musím konstatovat, tak tam se Křižanovští větší podpory nedočkali. Už v samém zárodku tohoto problému jsem zde zorganizoval jednání za účasti samosprávy Křižanova s hlavní hygieničkou České republiky. Výsledkem bylo ale pouze konstatování, že orgány ochrany veřejného zdraví nedisponují legislativními či jinými nástroji k řešení podobných problémů. Nicméně paní náměstkyně slíbila, že pro systémové řešení tohoto problému vytvoří pracovní skupinu, která bude hledat cestu, jak podobně postiženým obcím pomoci. Bohužel zatím dosud o žádném výstupu nevím, a jak je nám všem známo, tak každý rok je odhaleno v České republice několik varen pervitinu. Takže moje otázka: Pane ministře, připravila už sekce hlavní hygieničky konkrétní opatření, aby byly schopny orgány veřejného zdraví takto postiženým obcím pomoci?
Z toho vyplynulo, že v tomto území jsou identifikovány dva typy kontaminace, odlišné v druhu kontaminátu i ve zdrojích kontaminace. Zajištění zapojení Státního zdravotního ústavu s jeho národními referenčními centry tak bylo jedinou cestou, jak se pokusit městysi Křižanov pomoci. Laboratoře Státního zdravotního ústavu obdobně jako laboratoře ostatních zdravotních ústavů nicméně nedisponují možností laboratorních vyšetření metamfetaminu v ovzduší. Jejich činnost je primárně definována účely výkonu státního zdravotního dozoru realizovaného orgány ochrany veřejného zdraví. Tyto údaje však nebyly podle všeho poskytnuty. Pokud jde o tu pracovní skupinu, tak tyto informace nevím, ale každopádně to prověřím. Samozřejmě je to věc, která je z roku 2016, kdy jsem nebyl na úřadě, takže nevím ani, jaká jednání proběhla mezi vámi a paní náměstkyní, konkrétně co bylo přislíbeno, takže pro mě je to samozřejmě informace, kterou ještě prověřím, a určitě vám dám zpětnou vazbu. A to je asi v tuto chvíli všechno.
Děkuji.
Byly roky, kdy jich bylo i víc než deset. A je trošku paradox, že v tuto chvíli volají někteří starostové těch jiných dotčených obcí a ptají se Křižanova: Jak jste s tím naložili, jaké nástroje jste použili k té sanaci, jaké možnosti máme? Poraďte nám. Protože je to trošičku začarovaný kruh. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou pomoci těm obcím až v situaci, kdy ony doloží nějakým způsobem, že tam byla kontaminace, a to je pro ty obce velmi zatěžující.
Určitě nemám problém s tím se tomu věnovat a případně navrhnout nějaká opatření.
Děkuji.
V České republice, tak jako všude v Evropě, ve Spojených státech, je poměrně velké procento dětí, které trpí různými typy dyspepsií. Součástí této vyhlášky je také výživová norma pro školní stravování, která obsahuje výživový koš.
Kdybychom věděli a měli křišťálovou kouli a mohli to vypsat na jinou cenu, tak jsme to vypsali. No, já ji tedy necítím.
Myslím, že standardní je to otevřené výběrové řízení, které ukázalo, že ceny srazilo na třetinu předpokládaných cen. Takže to je ta situace.
Tak já to zkusím znova. My jsme neměli klíček k softwaru, my jsme neměli žádné informace, které byly naprosto nezbytné pro vypsání nového výběrového řízení. Jestli vy jste věděl v té době prostřednictvím pana předsedajícího, že tam je rezerva, o které mluvíte, tak jste nám to mohl říct a mohli nám to prokázat. Bylo by to fajn a mohli jsme to společně ušetřit. Ale to jste nevěděl ani vy, ani my. A v jednání s Kapschem se dohodla tahle ta sleva, která v té době byla relevantní. Já si myslím, že to občané ocení.
Děkuji.
Je to legislativně ukotvené a mělo by to tak být. Šetří to spoustu času a šetří to energii a šetří to finanční prostředky. Včera na podvýboru bylo řečeno z úst zástupců ministerstva, že se to nestíhá a že bude navržen odklad o dva roky. Nemyslím si, že by to byl tak náročný projekt, aby se to nedalo stihnout, a proto jsem se rozhodl využít této možnosti, kterou mi dává jednací řád, a interpelovat paní ministryni. Proto mám tyto dvě otázky: Podle harmonogramu, který byl předložen výboru pro sociální politiku, měla být v listopadu zadána analýza možného řešení ze strany dodavatelů. Místo toho byl ale projekt s okamžitou platností v prosinci zastaven. Děkuji za odpověď.
Prosím paní poslankyni Richterovou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu zákona o ovzduší, který byl diskutován už v tomto týdnu, ale pan ministr tady bohužel není. Jde totiž o docela velkou věc. A pozměňovací návrh spočívá v tom, aby se tato forma změnila z opatření obecné povahy, které je přezkoumatelné, na právě dokument vydaný pouze ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Děkuji.
Takže jen jsem chtěl ověřit, že ta analýza skutečně vzniká, abychom ji měli k dispozici pro to projednávání zákona o elektronické evidenci tržeb, který musíme novelizovat už kvůli nálezu Ústavního soudu.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Podle našich informací, které jsou veřejně přístupné, přitom audit Ministerstva financí ve vašem resortu našel chyby již na konci minulého roku. Dojde k posunutí výzev a není tím vlastně ohroženo vyčerpání prostředků z tohoto operačního programu? Protože přece jenom už jsme v půlce období.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Co se týče plynulosti čerpání, vypisování nových výzev, tato záležitost nemá pro podnikatelskou sféru žádný vliv. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující dotaz.
V současné době už se mnoho věcí podařilo, takže chceme věřit, že ten finální účet bude nepoměrně lepší, než je ten dnešní. A potom souhlasím s tím, že v tom horem pádem kalupu ta chybovost je daleko větší, než by byla při klidovém stavu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, tedy ti, co jste měli odvahu se dostavit, interpeluji Roberta Plagu, ministra školství, a upřímně mě ani nepřekvapuje, že nedorazil. V případě běžícího rozpočtu jsme na jedné straně svědky toho, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy nemá problém s tím uvolňovat tzv. rezervy a úspory v resortu školství ve prospěch jiných priorit vlády.
Máme totiž jasná data o tom, jak souvisí bydlení v nevyhovujícím prostředí s tím, že rodina nezvládne péči a děti skončí v ústavech. To je ohromně vysoké číslo. Právě proto tady stojím a ráda bych se Ministerstva práce a sociálních věcí zeptala, jak podporuje to, aby se právě těmto rodinám pomáhalo. V podstatě se dá postupovat dnes pouze na úrovni jednotlivých obcí. Já jsem teď třeba z Prahy 10 a tam víme, že máme 37 rodin s dětmi na ubytovnách. Ale otázka je, zda ministerstvo pracuje s takovými daty, zda je sbírá, zda nějak podporuje sociální pracovníky a obce metodicky nebo jiným způsobem, aby právě tyto rodiny měly maximální možnou pomoc. Je také jasná souvislosti s tím, jak odpovídající, vyhovující bydlení podporuje třeba dobré školní výsledky, případně budoucí pracovní uplatnění těch dětí. Poslední moje otázka míří na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a skutečně na to, jak celkově koncepčně MPSV se zaměřuje na prevenci. Na to, aby se rodinám v různých krizových situacích a v ohrožení dostala podpora hned na začátku, v době, kdy ještě většinou může svoji situaci ta rodina zvládnout sama, právě jenom s nějakou menší a mnohem levnější pomocí státu. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Takže živnostník, který platí DPH, musí uvádět své DIČ na pokladních dokladech. A dále i v souvislosti s tou samotnou konstrukcí DIČ, která dneska na internetu vlastně u těch živnostníků je vidět taky. Takže myslím si, že Ministerstvo financí by mělo zapracovat na tom, aby se tahle praxe změnila a DIČ stejně jako třeba IČO bylo skutečně unikátní pro toho živnostníka.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Tím se zřejmě na počátku řídili úředníci Finanční správy, když lidem sdělovali, že z nabytí bytů v rodinných domech daň odvádět nemusí. Pak se zřejmě změnila praxe, změnil se názor, změnil se výklad a teď po nich Finanční správa bude daň z nabytí nemovitosti vymáhat a vymáhá. Nemyslíte si, paní ministryně, že v daném případě by se mohlo postupovat v souladu se zásadou "v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu" a daň nevyměřovat? Může to být obdobný případ jako s tím, když do základu daně z nabytí nemovitých věcí bylo zahrnováno DPH. Tady je přece smyslem osvobodit prvotní nabytí domu nebo bytu a není důvod z takového pravidla vyjímat byty v rodinných domech. Ten zákon fungoval celé funkční období minulé vlády. Já se domnívám, kdyby se chtělo, tak by byla příležitost to změnit. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Každý, kdo se aspoň trošku zajímá o problematiku zdravotnictví, tak ví, že interní lékařství patří mezi čtyři základní obory, dá se říci páteřní obory pro zdravotnictví kdekoliv na světě, Českou republiku nevyjímaje. Prozatím se alespoň v některých nemocnicích s vypětím všech sil podařilo krizi interního oddělení zažehnat, ale bohužel už víme o případech, kdy interní oddělení či minimálně některá stanice interního oddělení byla v různých nemocnicích uzavřena. Jako lékař znám situaci poměrně velké části nemocnic v České republice a ta situace opravdu není optimistická. V létě 2017 byl tehdejšímu ministrovi Ludvíkovi adresován otevřený dopis vedení České internistické společnosti pod názvem Interní oddělení v českých nemocnicích již fungují v krizovém režimu, který parafovala většina přednostů interních oddělení jak fakultních nemocnic, tak nemocnic v regionu. Je třeba jasně říci, že situace se od té doby nejenže nezlepšila, ale stav se dále zhoršuje. Považuji řešení tohoto problému za jeden z klíčových pro fungování zdravotnického systému v naší zemi. Proto se vás dovoluji zeptat, pane ministře, jaká opatření má Ministerstvo zdravotnictví připraveno k řešení tohoto opravdu závažného problému a jak spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví na řešení tohoto problému se zdravotními pojišťovnami a kraji.
Mně to v zásadě stačí. A je to takový ten úřední přístup.
Omlouvám se za to a postarám se, že to budu pečlivěji kontrolovat, aby takovéto odpovědi neodcházely.
Já vám tedy všem děkuji a končím projednávání této interpelace. Pan ministr dopravy odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci aktuálního stavu přípravy a aktuálního stavu vyhlášených výběrových řízení na zpracování studií proveditelnosti na vysokorychlostní tratě VRT v České republice. Poslanecká sněmovna 1. března 2018 na návrh poslance Zbyňka Stanjury přerušila projednávání této odpovědi do doby přítomnosti interpelovaného člena vlády. Tato překážka odpadla, pan ministr je přítomen. Já tady otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci Stanjurovi.
Musím jenom připomenout, že to přerušení bylo po dohodě s panem ministrem, který tehdy byl řádně omluven, takže nevznikl žádný konflikt ohledně tématu. Tohle téma není bych řekl politické ve smyslu střetu vládní většiny a opoziční menšiny. Není tomu tak a ta interpelace spíš směřuje k tomu, jak postupovat v přípravě. Tam jsme my všichni, kteří se o to zajímáme, dostali informaci o tom, jak postupují výběrová řízení na přípravu. A případně pokud by někdo navrhl jinou trať mimo tu, co už je vyčleněna, je to stabilizováno, tak by mohlo dojít k dalšímu zpoždění. Takže s tou částí odpovědi jsem spokojený a doufám, že se podaří vypsat to výběrové řízení, protože pokud jste to četli, tak se předpokládá, že ty práce budou trvat dva roky. Ale je to spíš na konzultaci se sněmovní legislativou. Já se to nedomnívám a je to spíš na pana předsedu Vondráčka, aby zařídil, aby toto stanovisko Ministerstva dopravy posoudila naše legislativa.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další v rozpravě vystoupí pan ministr dopravy Dan Ťok.
Hezké odpoledne dámy a pánové. Na školství, které je objektivně podle různých žebříčků OECD podfinancované ve srovnání s jinými státy Evropské unie. Vážený pane premiére, proč vláda v demisi nerespektuje usnesení této Sněmovny? Ty peníze mohly jít do lepšího vybavení tříd, do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba do podpory dostupnosti výměnných pobytů žáků na středních a odborných školách. V roce výročí roku 1948 a 1968 se cynicky škrtají peníze na výzkum Ústavu pro studium totalitním režimů. Vážené dámy a pánové, celkem se jedná o miliardu, která se bere české budoucnosti. A je to v rozporu s usnesením této Sněmovny. Děkuji za pozornost.
Prosím pana předsedu vlády.
Ministři a rezorty mají tzv. nespotřebované výdaje. To není rozpočet této vlády. A prosím vás, neříkejte, že peníze bereme učitelům. Takže těch 400 milionů Ministerstva školství, které jsme ušetřili, jsou 300 milionů nedočerpané prostředky na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. A ten poplatek je hrazený nějakým kurzem. Takže to je ušetřené absolutně. A co se týče vědy a výzkumu prosím vás. My navyšujeme meziročně o 2 miliardy do vědy a výzkumu. Je to nejvyšší meziroční nárůst. Takže není to pravda. Takže já znovu opakuji, prosím vás, neopakujte ty nesmysly a ty lži. Proč? Není to pravda. Není to pravda!
Pan předseda vlády v demisi tradičně reaguje na něco, co jsem vůbec neřekl. Já jsem neřekl, že ty peníze berete učitelům, já jsem říkal, že ty peníze máte dát učitelům, tak jak jsme se na tom usnesli na podzim minulého roku.
Pan předseda vlády chce reagovat.
A to držíme. My těm učitelům, ano, chceme dát. Proč? Takže my dáme i na vysoké školy. Na profese, které tady chybí. To znamená pro pedagogy pro lékaře a pro pedagogy, kteří budou učit naše učitele. Takže neříkejte, že jdeme proti usnesení Sněmovny! A vyrovnání této platové úrovně nás bude stát 5 miliard. A nový systém odměňování pedagogů nás bude stát 10 miliard. A ještě navýšení platů. A vy tady argumentujete... Absolutně!
A podotýkám, takto to mělo být každý rok předtím, ale nebylo. Tato situace je jasná a do doby nového financování skutečně není možná. Samozřejmě se ptám, proč to udělal.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom ráda stručně k tématu, které se tady z různých směrů naťukává, a sice nedostatek lékařů, konkrétně o co mi jde, jsou zubaři v regionech. Já si pamatuji, že před nějakou dobou tady ve Sněmovně pan premiér v demisi mluvil o tom, že nemocnice často rok čeká na ukrajinskou sestřičku. Máme tady jednu profesi, která si ve velkém městě může vydělat mnohem víc než v tom menším. Tímto směrem míří moje otázka. Děkuji.
My samozřejmě budeme kontrolovat to, aby tato péče byla dostupná ve všech regionech. Problém je právě s dostupností této péče v regionech, v těch odlehlých oblastech. Pracujeme na tom s komorou a uvidíme. Doufejme, že to bude určitý impuls k tomu, aby lékaři do těchto odlehlejších oblastí šli a přebírali buď ordinace po starších lékařích, nebo otvírali nové. Takže doufám, že ta situace se zlepší. Ale jak říkám, my toto komunikujeme s odbornou veřejností, snažíme se tu zkoušku nastavit , ale nemůžeme ty kvalitativní standardy dát někde na příliš nízkou úroveň, protože nám jde o to, aby péče byla nejenom dostupná, ale byla i kvalitní.
Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda nechce reagovat?
Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Jako třetí byla vylosována paní poslankyně Langšádlová, která nyní přednese interpelaci na předsedu vlády s názvem investice a další sliby.
Vážený pane premiére, poslední týdny sledujeme vaši spanilou jízdu po krajích po vzoru pana prezidenta a všechny vaše návštěvy spojuje jedna charakteristika. Všude, kde se zastavíte, slibujete, a slibujete mohutné investice a výdaje. Jejich výčet narostl již na více jak 70 mld. Tato suma se navíc neustále zvyšuje a bude zřejmě růst nadále, jak se budou blížit komunální a senátní volby. Nezpochybňuji to, že některé tyto návrhy jsou oprávněné. Rozdávání peněz vám umožňuje rostoucí ekonomika. Uvědomujete si, prosím, že tyto vaše sliby, zejména pokud se to týká mandatorních výdajů, zatíží státní rozpočet na dlouhá léta dopředu?
A slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
No, já myslím, že zase jde o hluboké nedorozumění. Já nevím, kde jste četla, že my něco... Ano, to píšou ti novináři, že něco slibujeme. Já jsem moc toho neslíbil.